Vládní návrh novely zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích je ve třetím čtení. Tento návrh byl vypracován na základě vyhodnocení dosavadního fungování Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, kdy se jako potřebné ukázalo přistoupit k výslovné úpravě nastavení pravidel vnitřního chodu úřadu. Chtěl bych říci, že tato materie prostupuje napříč volebními obdobími, jelikož k navrhované právní úpravě bylo přistoupeno po podrobném vyhodnocení dosavadního fungování úřadu a usnesením kontrolního výboru v Poslanecké sněmovně ze 4. února 2021 byl vyzván ministr vnitra, aby připravil novelu zákona. Jenom ještě jednou předesílám, že hlavním principem navrhovaných změn je posílení kolektivního prvku ve vedení úřadu. Za tímto účelem je navrženo vytvoření kolegia úřadu jakožto vrcholného orgánu úřadu složeného z předsedy i členů úřadu.
Nicméně ten návrh pan poslanec Jakub Michálek neuplatnil v rozporu s platnou právní úpravu jednacího řádu, byť to bylo velmi překvapivé, a takto to charakterizuje i sám Parlamentní institut. Já bych vám jenom přečetla stručně, co napsala legislativa, která zaujala neutrální stanovisko. Prezidenta republiky lze sice zařadit mezi veřejné funkcionáře a uložit mu v této souvislosti povinnosti, za jejich porušení však nebude možné prezidenta republiky vzhledem k jeho široké imunitě postihnout. Nedostatky vykazuje úprava správního trestání." Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí vypracoval tabulku, kterou nám dal k dispozici. Já z toho vyberu jenom několik informací, které si myslím, že před tím hlasováním ve třetím čtení, dojde-li k němu, byste všichni měli znát, a nepředpokládám, že každý měl možnost se s tím seznámit. Osobně si myslím, že by bylo dobré se s tím seznámit. A tady já si ráda potom počkám na výsledek hlasování a je to naprosto demokratické. Ale k tomu se vyjádřím vlastním samostatným vystoupením.
Také děkuji paní poslankyni, dobré odpoledne. A vaše vystoupení, paní poslankyně, vyvolalo tři faktické poznámky. První pan poslanec Vondráček.
Děkuji za slovo. Já myslím, že nám moje ctěná kolegyně Helena Válková ukázala, že ta debata je složitá a že v téhle atmosféře se to v podstatě nějak kvalitně projednat nedá. Pan poslanec Michálek to prostě přeťápl.
Děkuji. Padl procedurální návrh, o kterém nechám hlasovat hned.
Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně.
Dávám hlasovat a zahajuji hlasování. Kdo je pro? Vnímám zájem o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Vracíme se tedy zpátky do obecné rozpravy a další s faktickou poznámkou... S faktickou poznámkou paní poslankyně Ožanová. Paní poslankyně, vaše dvě minuty. Já vás ještě poprosím o chviličku strpení, než vám pustím časomíru.
Děkuji, vážená paní předsedající. Já jsem to již dneska zmiňovala a také jsem si vzpomněla na slova, která uváděl kolega Michálek, vaším prostřednictvím.
Znovu požádám Sněmovnu o klid. Paní poslankyně, vydržte chvilku, já vám pak ten čas natáhnu o příslušnou dobu. Kolegové, prosím, zejména před pultíkem! Děkuji moc. Paní poslankyně, můžete pokračovat.
A připomenu ještě jednu větu, ještě z tisku 110, stanovisko vlády: "Problematika vlastnictví médií ze strany veřejných funkcionářů z věcného hlediska příliš nesouvisí se stávající agendou Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí." Takže prosím vás, jenom připomínám základ.
Internetová média nejsou upravena z jednoduchého důvodu, že současná legislativa neobsahuje v zákoně o periodických tiscích tuto úpravu, takže nelze s nimi pojit normy a právní důsledky.
Já jsem citovala komplexně tyto věci, protože jsem nechtěla vytrhávat, samozřejmě vytiskla jsem si a dala jsem si komplexně tyto návrhy vedle sebe, ale opravdu se domnívám, že většina těch připomínek, které dala vláda k tisku 110, se týká i toho vašeho nového pozměňovacího návrhu a je zcela relevantních, proto jsem je citovala a nechtěla jsem je nijak upravovat. To si myslím, že je z mé strany velmi korektní. Domnívala jsem se, že stanovisko vlády je pro mě docela relevantní, a předpokládala jsem, že se o tom vláda bavila.
Nyní paní poslankyně Helena Válková, připraví se pan poslanec Radek Vondráček.
Tak já teď od toho odhlédnu, protože určitě vysvětlí, co měl na mysli tím, že by neměl požadovaný efekt, že tedy se nebudeme řídit těmi doporučeními, která pro nás připraví. Jsou to samozřejmě doporučení, byť ve formě návrhů konkrétních znění našich novel, nebo dokonce nových zákonů, legislativní odbory příslušných rezortů. Asi tuším, co měl na mysli. A tím se teď dostávám konečně k tomu, o co bych se ráda s vámi podělila, a to totiž o odpověď na můj dotaz, který jsem adresovala Parlamentnímu institutu, který má kromě jiného i odpovídat na naše otázky, problémy, nejasnosti, pokud se to týká tedy samozřejmě otázek uplatněných poslanci. Takže já jsem si vyžádala - od koho jiného než od našeho Parlamentního institutu - odpověď a ta mi přišla. Ústní odůvodnění je povinné jen tehdy, pokud písemný návrh neobsahuje žádné odůvodnění.
V tomto duchu probíhalo jednání na hospodářském výboru, který mě potom pověřil, abych na schůzi Poslanecké sněmovny přednesl tuto zprávu o výsledcích jednání. Děkuji, že jsme se k tomu dostali. Docela by bylo dobré, abyste to panu ministrovi průmyslu sdělili, aby pak on to tady aspoň třeba mezi čtyřma očima uznal.
Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první hlásí pan poslanec Lochman.
Děkuji vám, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pěkné odpoledne. Tedy co bude výsledkem? Výsledkem by měla být jedna licence s vlastními parametry transformační licence. Cílem tedy této novely je umožnit provozování dostatečného počtu programů jedním provozovatelem a umožnit kromě provozování nových programů i zapojení stávající analogové sítě. Celý pozměňovací návrh je nahrán, můžete zde vidět částečnou shodu s mým kolegou. Já jsem vycházel i z původního textu od Ministerstva kultury, RTV a také z Asociace poskytovatelů soukromého vysílání.
Další v pořadí je pan poslanec Novák.
Děkuji za slovo. Tento kodex ukládá regulátorům, jiným příslušným orgánům a dalším, aby prosazovaly zájmy občanů tím, že zajistí připojení a širokou dostupnost a využívání sítí s velmi vysokou kapacitou, a dále tím, že budou řešit potřeby určitých sociálních skupin, zejména koncových uživatelů se zdravotním postižením, starších koncových uživatelů nebo koncových uživatelů se zvláštními sociálními potřebami, například pokud jde o cenovou dostupnost a rovnocenný přístup pro koncové uživatele se zdravotním postižením. A teď, proč jsem vám to takhle dopodrobna představil vlastně, co to je ten sociální tarif? Z mého pohledu je ten konstrukt docela složitý a následně jeho nastavení bude stát hodně úsilí státní správu jako takovou. Přezkum trhu, kontrola oprávněnosti nároku na zvláštní cenu je v současné době skutečně naprosto nelogicky právě na bedrech Českého telekomunikačního úřadu a dotčených podnikatelů.
Je to pracoviště, které má letitou tradici, a vede tam vlastně veškerou statistiku o vzdělávání zdravotnických profesí, takže toto my určitě podpoříme a podpoříme celou řadu i dalších změn, pokud budou dobře prodiskutovány. A mimochodem, třeba ne všechny státy mají i vědecký titul Ph.D., a v České republice je to možné. To znamená, že Česká republika, co se týče kvalifikovanosti zdravotnických pracovníků, je na velmi vysoké úrovni. Velmi děkuji za pozornost.
Děkuji, paní poslankyně. Nyní mám zde přihlášku pana ministra Válka k faktické poznámce. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Děkuji, paní předsedající. Jednak děkuji za korektní debatu stran tohoto pozměňovacího návrhu a Ministerstvo zdravotnictví k němu má kladné stanovisko.
Děkuji, pane ministře. Nyní je do rozpravy přihlášen pan poslanec Hendrych, připraví se paní poslankyně Pastuchová.
Asi se na tom pracuje, tomu věřím, ale bude to obtížné. Věřím tomu, že se to do budoucna asi nějakým způsobem vyřešit dá, ale je to problém. A potom poslední otázka, poslední problematická záležitost v tomto smyslu je, že není stále ještě vyjasněno financování, odkud, z kterého závazného ukazatele, které konkrétní kapitoly státního rozpočtu bude tento nástroj v letošním roce financován. Pan ministr na výboru pro sociální politiku zmiňoval - zmiňoval to i tady na plénu - že je tato věc v řešení, že finanční zdroje se budou hledat, ale momentálně to vyjasněno stále ještě není. To je za mě vše. Já vám děkuji za pozornost.
Děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo.
Nicméně na začátku dnešního jednání jsme si připomněli, že je to rok, co Rusko napadlo Ukrajinu, a je dobře, že Česká republika se postavila v této situaci na správnou stranu. Záměrně říkám Česká republika, protože nezřídka to bylo skoro i vládě navzdory. Ta sice prokázala mimořádnou schopnost deklaratorní politiky, ale jen malou schopnost organizační nebo strategickou. Prokázala mimořádnou schopnost být včas tam, kde jsou kamery a novináři, ale jenom malou schopnost řešit okamžitě to, co je třeba.
Děkuji, paní poslankyně. Pane poslanče, prosím, vaše dvě minuty na faktickou poznámku.
Děkuji, pane předsedající.
Byl jsem dotazován i z pohledu navyšování kapacit. Těch věcí je tam poměrně hodně. Vláda do něj alokovala zhruba 900 milionů korun.
Prosím vás, pane poslanče Foldyno, pokud chcete vést nějaké rozhovory, veďte je venku, buďte tak laskav. Pokud máte něco důležitého, opusťte jednací sál.
Cílové skupiny, které jsme proto definovali, jsou tedy dle prioritizace uprchlíci v rámci ORP, s dočasnou ochranou v rámci ORP, osoby z dočasného ubytování a další. Jenom k parametrům té chystané výzvy. Mám zde i vylistovány podmínky, těmi vás tu nebudu zatěžovat. A já bych proto byl velmi opatrný v tom hodnocení: Tato vláda zaspala, nejedná.
Děkuji, pane ministře. Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky.
Děkuji za slovo. Já říkám, že ty byty na trhu prostě nejsou, protože se potkává více aspektů toho, proč nejsou. Do toho se zdražují hypotéky, to znamená, mladí lidé také začínají hledat nájemní bydlení a nástroje od státu se rovnají nule. Tak se pojďme domluvit na tom, že já chápu, že nepostavíme byty takhle lusknutím prstu, ale musí se udělat ty nástroje. Pojďme tedy pomoci obcím zrekonstruovat byty, ale nejenom pro ukrajinské uprchlíky. Pusťte to pro všechny, i pro mladé lidi, protože ta obec si to samozřejmě přirozeně rozptýlí. Pojďme řešit vícegenerační hypotéky, aby mladí lidé neutíkali z vlastnického bydlení, a pojďme řešit vícegenerační domky.
Kdo je proti? Hlasování číslo 82, přihlášeno 162 poslanců a poslankyň, pro 160, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Já si dovolím přečíst ještě jednou toto doprovodné usnesení. Návrh doprovodného usnesení zní: "Poslanecká sněmovna vyzývá ministra pro místní rozvoj, aby v návaznosti na lex Ukrajina V, garantované bydlení jen prvních 150 dnů, připravil sérii opatření pro zvýšení a dostupnost nájemního a družstevního bydlení v České republice." Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?
Byl to ten pozměňovací návrh opozice.
Ještě přečtu omluvy: omlouvá se Milan Feranec od 13 hodin ze zdravotních důvodů.
Hezké poledne, kolegyně, kolegové, budeme pokračovat bodem číslo
Děkuji za slovo, pane místo předsedo. Opravdu krátké úvodní slovo ve třetím čtení. Tento návrh zákona má pouhé dva novelizační body.
Prosím. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Myslím, že takto můžeme postupovat. A já tedy dám hlasovat o té technické úpravě, kterou jste načetl. Ano, slyším zájem o odhlášení. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh?
To byla diskuse, která nás trošku brzdila, protože samozřejmě pan poslanec Nacher, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, je známý jako velký obhájce spotřebitelů a ono to potom... Ale já bych se k tomu asi nepřipojila, to by mě nepřemluvil. Myslím si, že byly spíše uplatněny z hlediska neprostudování si důkladně toho návrhu, protože doufám také, že bude přijat. Pokud bude přijat, tak se žádná velká reforma nekoná.
Dále se hlásí pan poslanec Dufek do diskuse.
Já bych jako zpravodaj chtěl podpořit tento návrh. Osobně se domnívám, že je to tak jednoduché, že nemusíme hlasovat o proceduře hlasování.
Zopakuji proceduru hlasování. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh usnesení? Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh takového usnesení? Hlasování číslo 87, bylo přihlášeno 134 poslanců, pro hlasovalo 132, proti nebyl nikdo. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas. Budeme pokračovat bodem číslo Pane ministře, prosím, máte slovo.
Prosím kolegy zde v levé části a samozřejmě i v pravé části o ztišení, jestli byste mohli převést své hovory do předsálí. Pane ministře, pokračujte.
Dneska jsme na hodnotě, která je: 96 % žadatelů podává přes webové rozhraní. Důvody, které brzdí a způsobují zpoždění pro české občany, ty jsou opravdu v jiných příčinách. Já to chci jednoznačně odmítnout. To je historický moment. Děkoval veřejně prezident ukrajinský Volodymyr Zelenskyj. My jsme to poděkování opakovaně tlumočili. To tento stát zajistil, poskytuje to, abychom těmto lidem dali prostor začít pracovat, jazykové vzdělávání, aby tito lidé mohli živit sami sebe, mohli vracet zdroje do veřejných financí. To jsou všechno skutečnosti a fakta, která se nestala náhodně, ale díky tomu, že ten proces byl nějakým způsobem řízen, měl legislativní podporu, a to se děje i nyní.
Kolegyně, kolegové, už jsem vás několikrát prosila, abyste se ztišili.
Mě mrzí, že včera na interpelacích z řad opozice tady seděli prakticky jenom ti, kteří interpelovali. Ti ostatní, kteří by mohli slyšet ty odpovědi, je neslyšeli. Kolega Rais mě tady interpeloval v oblasti důchodů, v oblasti výchovného, to jsem tady všechno zodpovídal.
Prosím, máte slovo. Pane ministře, velmi se omlouvám, že vás ruším.
Takže já bych chtěl vyzvat tato tři ministerstva, aby pokud možno spojila síly a dala dohromady systém, který skutečně bude funkčně tuto vodu a tuto vodní infrastrukturu chránit.
Vracíme se do rozpravy, do které ale už není nikdo přihlášen. Ptám se, jestli někdo z místa se do rozpravy obecné nehlásí? Zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. O slovo se přihlásila paní poslankyně Šebelová.
Děkuji za pozornost.
Děkuji. Další přihlášená je paní poslankyně Ochodnická.
Děkuji za slovo.
Děkuji, pane poslanče. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Není tomu tak. Předložený návrh uvede za pana ministra obchodu a průmyslu Jozefa Síkelu pan ministr Jurečka.
Zjednodušeně se jedná o slevu z ceny tarifu. Velmi důležitým aspektem je rovněž zlepšení kontroly a minimalizace zneužívání tohoto institutu tím, že se nárok na zvláštní ceny nově nebude prokazovat pouhým čestným prohlášením, ale bude vázán na pobírání příspěvku na živobytí. Tento návrh zákona projednal rovněž podvýbor pro ochranu spotřebitele.
Děkuji, pane ministře. Pane poslanče, prosím, máte slovo.
Prosím, máte slovo.
A chtěla bych určitě navázat na moji kolegyni Kláru Dostálovou, která jasně řekla: Ano, schvalme lex Ukrajinu V, ale pojďme to řešit. Pojďme pomoct těm starostům, pojďme najít ty nástroje! Ale i protože víme, že i 270 000 českých občanů je v bytové nouzi, pojďme najít ty nástroje, pojďme to nějakým způsobem řešit. Předám to paní místopředsedkyni.
Táži se, zda se ještě nikdo hlásí do rozpravy?
Chci tady veřejně poděkovat za konstruktivní přístup i ze strany opozice, protože u tohoto návrhu jsme se shodli na tom, že ho projednáme poměrně rychle se zkrácenými lhůtami.
Paní poslankyně, pardon, paní místopředsedkyně, hlásíte se? S přednostním právem?
Já jenom bych ráda tady upozornila, a děkuji za to, že jste ocenil i to, že to mělo ratio, to, co jsem tady říkala. Jenom prosím, pane ministře, nechme si tyto komentáře současný ministr - minulý ministr, protože je potřeba si přiznat tu pravdu, která je. Oni teď všichni čekají, co bude, jenom do úvěrového financování jít nechtějí, a v tom je ten zakopaný pes.
Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím, máte slovo. A nyní přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím, pane zpravodaji. Zahajuji hlasování... Kdo je proti? Návrh byl přijat.